Ano, děkuji. Tak je to podobné, já už jsem to tady avizoval, po Indonésii a Filipínách je tady třetí země, také téměř 100 milionů obyvatel, a to je Vietnam. Takže i tady vlastně platí, co bylo řečeno.
Já bych to taky preferoval, ale prostě tady nastalo vyšší mocí to, že jsme propadli do jiné kategorie, my na to musíme reagovat. A samozřejmě když někdo podepíše investiční smlouvu, tak ta investiční smlouva funguje podle podmínek, které byly platné v době jejího podpisu.
Jenom chci říct, že pan ministr reagoval na ten ideový odpor vůči pobídkám. Uvidíme, budeme si určitě hlídat, aby ten materiál zazněl. Pokud jde o to téma, řekněme, citlivosti obcí, obecních samospráv, na případné zahrnutí daně z nemovitosti jako jedné z těch forem, je potřeba chápat, že obce jsou skutečně po mnoha a mnoha letech velmi a velmi citlivé na jakékoli další formy přenášení zodpovědností za celostátní strategické záležitosti z centra na obce. A právě proto, že je jich velmi málo, se obávám, že obce můžou být v konkrétních případech velmi citlivé a nepříliš rády z tohoto opatření. Je něco jiného podporovat hospodářský rozvoj formou územního plánování a něco jiného být přímo navázáni na ty finanční mechanismy. Tolik tedy moje závěrečné slovo a očekávám, že debata bude zajímavá i v následujících čteních.
Děkuji, ale mám zde ještě přednostní právo nebo žádost o vystoupení s přednostním právem - pan předseda Stanjura.
To je třeba říct. A zatím ty investiční pobídky šly převážně z úrovně státu. S panem poslancem Urbanem jsme kdysi před mnoha lety společně chystali jednu úspěšnou průmyslovou zónu. Své ideové výhrady jsme si nechali na teoretickou debatu. Jsme úspěšnější a jsme bohatší, proto podle těch evropských pravidel máme nárok na nižší procento podpory. Takže to není žádné propadnutí. Já se opravdu ohrazuji. Takhle se přece interpretují ta čísla.
Všechny chci uklidnit, že v jednu hodinu vyhlásím pauzu, tak to prosím ještě vydržte, pokusíme se dodělat tento tisk. To byl pan předseda Stanjura s přednostním právem. Pan zpravodaj navrhl, aby tento tisk byl vrácen navrhovateli k dopracování. To je hlasování, ve kterém právě teď rozhodneme. Já tedy zahájím hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby tento tisk byl vrácen navrhovateli k dopracování. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh hospodářskému výboru. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak. Takže zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom tento tisk přikázali výboru hospodářskému, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Krásně nám to vyšlo, jedna hodina, takže přeruším jednání Poslanecké sněmovny. Současně upozorňuji členy organizačního výboru, že tento výbor se sejde pět minut po přerušení schůze, to znamená ve 13.05 ve stálých prostorách.
Všechny vás tady srdečně vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Náhradní kartu číslo 18 má pan poslanec Jaroslav Foldyna. Ostatní by měli být přítomni. Jako první se hlásí předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Prosím, abyste se ztišili... Pane předsedo, máte slovo.
Obě se týkají působení naší armády v zahraničních misích.
Poznamenám si tedy 11.30, pane předsedo.
Potom bod 23, vládní návrh, kterým se upravují některé podmínky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů.
Je to krásný kraj, je to Zlínský kraj, je to samozřejmě kraj můj a rád bych se při této příležitosti, kdybychom odsouhlasili tento mimořádný bod - nechceme z toho dělat politiku, říkám předem. Jsou to například otázky typu jaká vojenská technika, v jakém objemu je tam uskladněna. Jsou to otázky, jakým firmám, za jakých podmínek byly v areálu objekty pronajaty. Jsou to otázky typu, jakým způsobem byla zabezpečena a kontrolována bezpečnost areálu.
Děkuji panu poslanci.
Já bych využil faktickou připomínku na jeden konkrétní a věcný dotaz na pana ministra.
Zeptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.
Pane předsedo, já děkuji za slovo. Já je považuji za relevantní.
Beru to jako návrh Sněmovně na vrácení předloženého návrhu k dopracování. Pan poslanec Bendl řádně, nebo fakticky? Fakticky stačí, dobře.
Tomu nerozumím.
Zeptám se, kdo další se hlásí do rozpravy.
Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl vaším prostřednictvím ujistit kolegy z pravicových stran, že ano, tento návrh skutečně není ideově čistý, ideologicky to neodpovídá vašim koncepcím. Ale tak bohužel neodpovídá skoro nic na světě. Měli jsme tady předsedu vlády, který se později stal prezidentem, který nám vždycky vykládal, že se máme poučit ve Spojených státech, tam že také vláda nedává žádné investiční pobídky. Ano, tehdejší premiér měl pravdu, federální vláda Spojených států žádné investiční pobídky nedává. To je pravda. Tam je to všechno úplně jinak. Pobídky se vám mohou líbit, nebo nelíbit, ale prostě my žijeme ve světě, kde naše konkurence ty pobídky používá. Od 1. července se nám změnily podmínky oproti našim hlavním konkurentům, to je proti Polsku a Slovensku. Evropská komise totiž přepočítala hrubý domácí produkt na hlavu a zjistila, že už jsme spadli do jiné kategorie. A tato novela je snaha projevit určitou pružnost a zajistit některé jiné instrumenty tak, abychom ty investice získali. Stejně tak může odmítnout jakákoliv jiná obec. Byl to pokus finské firmy Milikoski postavit v Opatovicích papírnu. Výsledkem toho je, že Milikoski připravoval investici simultánně v Opatovicích a zároveň kus od našich hranic v Bavorsku.
Vojenská policie byla na místě okamžitě. Bylo jí řečeno, že v té fázi není potřeba.
Děkuji panu ministrovi Martinu Stropnickému. Prosím, pane poslanče, máte slovo k programu naší schůze.
Občané dále sbírají podpisy a jsem tedy rád, že se bude konečně něco v této záležitosti konat.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Prosím, abyste se vyjadřovali k tomu, co je předmětem programu schůze, protože tohle je debata, která patří potom k tomu bodu samotnému. Pan poslanec Radim Fiala, pak předseda klubu ODS.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl vyjádřit také k tomuto bodu programu schůze a myslím si, že je to velmi důležité. Já jsem tady zaslechl poznámku pana kolegy Kalouska o tom, jak to určitě není žádné politikum, poznámku kolegů z KSČM, kdy to tedy máme řešit peticí. Vážení kolegové, já si myslím, že jde o velmi závažnou situaci. My to přece nemůžeme přejít jenom tak.
Pane předsedo, máte jiný termín toho zařazení, pokud jste říkal, že se hlásíte k programu schůze?
Dobře, tak jestliže pan ministr řekl, že to budou během několika následujících hodin řešit s panem ministrem vnitra, tak já navrhuji, aby se to zařadilo na páteční program po pevně zařazených bodech.
Dobře.
Děkuji za slovo. Přece o peticích mluvil, pane kolego předsedo klubu prostřednictvím předsedajícího, váš pan předseda Okamura. Já jsem jenom poznamenal, že žádná petice zatím nedošla, ale nikoli že bych vás vyzýval, ať to řešíte peticemi. Ten problém vidíme jako velmi vážný a řekl jsem, že váš návrh bodu podpoříme.
Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura k programu dnešní schůze. Věřím, že dodrží...
Naopak, pokud ten svůj návrh modifikujete, aby to bylo po všech pevně zařazených bodech, pak je velká šance, že ty body dneska doprojednáme. Nic víc, nic míň.
Děkuji, to byla poznámka.
A jenom úplně poslední věc k tomu. Ujišťoval jsem se jako zastupitel Zlínského kraje - není tomu tak, není to vůbec v kompetenci samosprávných orgánů kraje. Děkuji.
A navrhnete nějaký konkrétní termín, pane kolego, nebo ne? Ne, dobře.
Ano, děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych požádal o pevné zařazení bodu číslo 67, návrh zastupitelstva Karlovarského kraje, na pátek po pevně zařazených bodech. Tento návrh zastupitelstva Karlovarského kraje byl už několikrát zařazen do programu jednání Sněmovny, ale bohužel vždycky spadl pod stůl. Takže tentokrát bych si dovolil požádat vás o pevné zařazení tohoto bodu na pátek po pevně zařazených bodech. Děkuji.
Ještě někdo další do programu schůze? Není tomu tak, můžeme tedy jednotlivě hlasovat. Má někdo výhradu, nebo můžu nechat hlasovat o obou návrzích najednou? Kdo je proti?
Speciálně ekonomické zóny se používají tam, kde nejsou schopni vytvořit systémově dobré podmínky pro podnikání na území celého státu. Je to například v Korejské lidově demokratické republice.
Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi a ptám se, kdo dál do rozpravy.
Myslím si, že to je věc státu a neměli bychom do toho míchat daně, které jsou stoprocentním příjmem obcí. Už tak je velmi složité najít v obci nějakou dohodu na tom, jak má být vysoká. Je to poměrně komplikovaná věc, koeficienty, místní koeficienty a složitě. No tak se svobodně rozhodněte." Myslím si, že je to mnohem lepší než i ty plochy průmyslu rozdělovat na vyvolené a nevyvolené. Tam se znova mluví o vybraných či preferovaných průmyslových zónách. Mnozí z nás o tom mluvili v prvém čtení k tomu návrhu zákona. Bezesporu poplatek za vynětí je mnohem větší než daň z nemovitosti. Nevím, proč nás to vůbec napadlo, zda je to problém skutečně investorů.
Ještě než budeme pokračovat v rozpravě, konstatuji omluvy paní poslankyně Olgy Havlové od 14 hodin na celý den a kolegy Fiedlera od 12 do 13 hodin. Pan kolega Běhounek se omlouvá až na den zítřejší. Pokračujeme faktickou poznámkou pana poslance Františka Laudáta.
Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní řádná přihláška pana poslance Urbana.
To není tak, že stát se rozhodne proti vůli obce postavit někde průmyslovou zónu. Já jsem říkal: "Pane starosto, udělal jste mi radost, máme o práci míň." Ta obec je rozhodujícím článkem v tom, jestli jsou, nebo nejsou průmyslové zóny a jsou zainvestovávány bez, nebo s pobídkami jednotlivými investory. Za druhé je tady jakási libůstka, proč některé zóny - dřív se jim říkalo strategické, teď to jsou nějaké ekonomické zóny - proč to tam je. Jsou tady prostě zájemci strategičtí a možná méně strategičtí. A týká se to i jednotlivých regionů v České republice. To je potřeba z mého pohledu zvážit.
Vyrozuměni nebyli dostatečně. V jaké vzdálenosti od osídlených území u nás ve Zlínském kraji jsou umístěny obdobné sklady, a to nejen ve Zlínském kraji, ale i v České republice, aby se taková věc nemohla opakovat. Dále se chceme zeptat, zdali společnost Bochemie recykluje v areálu bývalých muničních skladů raketové palivo, které je vysoce hořlavé.
Pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.
Děkuji, pane předsedající. Než přednesu svůj návrh, chtěl bych s dojetím ocenit postoj pana předsedy Okamury, který z toho nechce dělat žádné politikum. To jednoho fakt potěší. Dovolte, abych přednesl žádost, se kterou se zahraniční výbor Poslanecké sněmovny obrací na Poslaneckou sněmovnu, aby byly pevně zařazeny body některých důležitých mezinárodních smluv. Opravdu z toho nechceme dělat politikum. Je to předjednáno se všemi předkladateli, kteří budou přítomni, a ty smlouvy jsou pod časovým tlakem. To by se týkalo Ministerstva dopravy. Jako osmý bod, kde by byl předkladatelem kdokoli, kdo by zastupoval Úřad vlády, je vládní návrh ratifikace Smlouvy mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací. Domníváme se, že to časově zatíží Sněmovnu minimálně.
Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Jenom krátce, pane předsedající, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Připomínám, že petiční výbor jest tím orgánem Poslanecké sněmovny, který v té první linii je jediným, který se může peticemi zabývat. Čili pokud ta petice, prostřednictvím předsedajícího, pane kolego Okamuro, někde tady ještě ve vzduchu prostě putuje nebo bloudí, prosím urychleně dopravit na petiční výbor, aby skutečně podle toho, jakým způsobem ta procedura má podle jednacího řádu Sněmovny probíhat, také co nejrychleji mohla být projednávána. Opakuji, že návrh na zařazení nového bodu podpořím.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Proto mi dovolte, abych tu nahlas položil otázku, která se mi honí hlavou od chvíle, kdy kolegyně Havlová navrhla tuto vyšetřovací komisi. Tím prosím tuto komisi neodmítám - a podtrhávám tuto větu. Dokonce o to mi ale absolutně nejde. Je pravda, že v sociální demokracii zazněly různé názory na tuto komisi. Dámy a pánové, nejsem žádný sněmovní matador. Naprosto ale rozumím tomu, že poslanci z jednoho regionu rozhodnou otevřít lokální problém na parlamentní úrovni. Řada z nás do Sněmovny kvůli tomu právě kandidovala, včetně mě. Mám ale strach z toho, že za měsíc nebo za dva, za půl roku tu budeme hlasovat o nějaké jiné vyšetřovací komisi k nějakému jinému úseku dálnice.
Já vám velmi dobře rozumím. Ne ve smyslu, že vás slyším, ale rozumím vám v tom, že k tomu, aby bylo rozuměno, co přednášíte, je potřeba, aby tady byl klid.
Ten problém je v jednoznačně nefunkční exekutivě Ministerstva dopravy. Výstavba dálnic a rychlostních komunikací se neúměrně prodlužuje. Od schválení investičního záměru do dokončení stavby uplyne nejčastěji 12 let. Síť dálnic a rychlostních silnic měla být podle koncepčních materiálů Ministerstva dopravy z 90. let už dostavěna. Je to mimo jiné způsobeno nedostatky v koncepční a řídicí činnosti Ministerstva dopravy. Všichni víme, že doprava je jeden z nejtěžších rezortů a je náročné ho zvládnout. To se ostatně ukázalo u některých bývalých ministrů, kteří museli pro neschopnost odejít. Proto jsem ocenil, že koaliční partner hnutí ANO prosadil na tu horkou židli krizového manažera, který přišel jako odborník z dopravní branže. Napojení českých dálnic na evropskou síť? Oprava této klíčové dopravní tepny nabírá další a další zpozdění. Centrální registr vozidel? Zcela určitě je to v kompetenci jeho samého a nebudu to napadat. Situace na ŘSD? Když se podíváme zpátky, za posledních deset let ve vedení vystřídalo deset osob. Z toho šest ředitelů bylo jmenovaných a čtyři ředitelé pověřeni řízením. To je absolutní rekord! V současné době Ředitelství silnic a dálnic opět řídí jen pověřená ředitelka a výběr generálního ředitele je ve hvězdách. Všichni víme, že tendr na generálního ředitele byl zrušen. Příprava klíčové legislativy, která pomůže urychlit výstavbu klíčových dopravních tepen? Doposud jsme o zákonu o liniových stavbách neviděli ani jeho věcný záměr. Přitom podle plánu legislativních prací vlády ho měl ministr předložit už v červnu. Nebudeme mít nic. Položil si někdo vůbec otázku, k čemu nám ty peníze budou, když si za ně kvůli té samé novele nebudeme schopni vůbec nic postavit? A to je mimořádně důležité. Anebo jinak: Jak budou vůči komisi postupovat subjekty, kterých se tyto arbitráže týkají. Jaká asi bude ochota obou těchto subjektů sdělovat komisi fakta, která by mohla ohrozit jejich postavení před rozhodčím soudem?
Myslím, že největší problémy vznikly právě v realizaci stavby. Tam došlo k selhání celé řady kompetencí, které má investor vůči dodavatelům. To si myslím, že je zásadní, že tam ať už projekt byl vytvořen jakýmkoliv způsobem a je dopracován i v průběhu realizace stavby, je bezpodmínečně nutné, aby tam neselhávaly kontrolní mechanismy, které jsou jednoznačně nastaveny. Děkuji za pozornost.
Prosím k mikrofonu pana poslance Okamuru. Prosím, aby se připravil pan poslanec Fiedler.
Já opravdu jen krátce. Určitě podporujeme, jsem z poslaneckého klubu Úsvit, zřízení té komise. Tady v té věci souhlasím s tím, co řekl přede mnou už kolega Laudát. Už odešel bohužel ministr dopravy Prachař, který tady před chvílí hovořil o tom, že na jiných stavbách jsme přišli o částky za valorizaci, které prostě nebyly nárokovány.